Takhle to máte mimochodem napsané ve své koaliční smlouvě, která je veřejná, kterou jsem si přečetl. A tak výborně zvládáte program Sněmovny, že v dubnu hlasujeme o změnách, které jsou navrženy s účinností k 1. lednu. A tváříme se, že rozhodujeme o daních, o DPH z pozemků. Já na ten příklad, který podle mě není úplně přiléhavý, nebudu reagovat.
Naopak, jak říkám, četla jsem ten včerejší rozhovor s panem vicepremiérem Bělobrádkem a myslím si, že pokud jedna strana z této vládní koalice má stejný názor, jako je prezentován v tomto návrhu, že by se měla pokusit o to přimět ostatní členy této koalice, aby skutečně pro obranu naší země něco udělali a abychom dosáhli v budoucnu svých závazků. Koukám zejména na kolegy po mé levici. Ale to nic nemění na tom, že Česká republika by se měla snažit umožnit v rámci naší Ústavy rychlejší vysílání, rychlejší nasazení našich vojáků i na záchranné operace. A prosím tedy, aby zástupci Komunistické strany Čech a Moravy projednání tohoto tisku dále neblokovali. Doufám, pane předsedo Poslanecké sněmovny, že jsem snad ty návrhy předložila tak, že se v tom orientujete. V případě, že ne, tak ještě doplním.
Ano. Já se v tom orientuji, pouze si musíme ujasnit jednu věc. Pokud neprojde ten váš první návrh, platí, že ten další bude hlasován jako první bod. A pokud neprojde, tak ten další také jako první bod.
Já se omlouvám. Ale myslím, že všichni chápete, nebo cítíte nebo většina z vás to cítí podobně jako já, že tyto návrhy jsou pro Českou republiku velmi důležité. Ať už jsou to zbraně, nebo zákon o zajišťování obrany České republiky, nebo i novela ústavního zákona na rychlejší vysílání vojáků.
Ano, děkuji. A prosím paní poslankyni Havlovou, připraví se pan poslanec Vilímec.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, navrhuji na pořad této schůze zařadit nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu o ochraně spotřebitele v energetickém zákoně. Novela energetického zákona, která procházela legislativním procesem v roce 2015 a proti které jsme zde mohutně protestovali, měla kromě technických úprav zahrnout také konkrétní úpravy posilující ochranu spotřebitele. Prvním zásadním nedostatkem je fakt, že se nepodařilo do novely energetického zákona dostat ustanovení, které by umožňovalo uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu písemnou formou. Díky psychologickým taktikám a zmatení spotřebitelů se jim pak daří mít dokonce nahrávky takových telefonátů jako důkaz o uzavření smlouvy, které je posléze problematické napadnout. To, že se tzv. šmejdi zaměřují na seniory, ani nemusím zmiňovat. V souvislosti se změnou dodavatele je pak problematická také platnost plné moci. Zde mělo dojít na omezení platnosti na šest měsíců. Problematické jsou i paragrafy energetického zákona týkající se práva na informace o uzavřené smlouvě. Spotřebitelé tak často musí hledat ve smlouvách, které léta neviděli, konkrétní údaje o konci smlouvy. V neposlední řadě se měl na základě dohody Ministerstva průmyslu a obchodu zakotvit v novele energetického zákona ombudsman pro energetická odvětví. Původně tento institut, který by měl zajišťovat mimosoudní řešení sporů, měl být zakotven v zákoně o ochraně spotřebitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu si však tuto variantu nepřálo a energetický ombudsman měl být přesunut do zákona energetického. Nestalo se tak. Dámy a pánové, mandát této vlády bude pomalu končit, ale v oblasti ochrany spotřebitele v energetickém zákoně neudělala nic. Já bych chtěla využít toho, že máme nového ministra průmyslu a obchodu, a chtěla bych, aby otevřeně sdělil občanům, jak hodlá v této věci zjednat nápravu.
A jako šestý bod zařadit bod 221, což je smlouva CETA s Kanadou. Jako prvního zde mám pana poslance Fiedlera, ale pokud jsou přednostní práva, tak samozřejmě mají přednost. První se hlásil pan poslanec Černoch. Stahuje. V tom případě přednostní právo pana předsedy klubu KDU-ČSL.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl předřazení tří bodů a krátce tuto věc odůvodnil. Byl jsem konfrontován s touto skutečností. Státní pozemkový úřad, který je zastupován Úřadem pro zastupování majetkových práv státu, vypověděl právní zastoupení tohoto státního orgánu a najal si na právní zastoupení sporů s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě soukromého advokáta. Znamená to, že jeden státní úřad, který platíme z našich daní, z peněz daňových poplatníků České republiky, vypověděl smlouvu jinému státnímu úřadu, který zřídila tato Poslanecká sněmovna na to, aby zajišťovala majetková práva státu, a odvede tyto finanční prostředky, které by zůstaly u jiné státní organizace, do soukromých rukou. Ptám se, proč tomu tak je, proč takovou operaci Státní pozemkový úřad udělal. Stejný spor o jiný majetek vedený u Okresního soudu v Českém Krumlově byl soudem prvního stupně zamítnut a cisterciácké opatství dalo odvolání proti tomuto rozhodnutí soudu prvního stupně. A když se ohradil, že jeho plná moc ještě trvá, tak Státní pozemkový úřad vystoupil s tím, že žádá odročení jednání, aby ho zastupoval někdo jiný.
Čili návrh je přesunutí na úterý 11. dubna jako první bod po projednání procedurálních návrhů.
Prosím pana poslance Kolovratníka a po něm paní poslankyni Pekarovou Adamovou.
Vystupuji jménem volební komise a prosím pouze o vyřazení jednoho volebního bodu, a to bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím o vyřazení tohoto bodu z programu této schůze. Je to z jednoduchého důvodu - protože jsme na komisi žádný návrh neobdrželi.
Také děkuji. Je tomu tak? Děkuji. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou a po ní pan poslanec Fiedler s druhou přihláškou.
Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřím, že rodiny a zejména mladé maminky si toto zaslouží.
Paní poslankyně. V té písemné přihlášce máte napsáno jako první pevně zařazený bod, takže jako první bod jednání? Já to asi přečtu odsud. Prosím pana poslance Plíška.
Jen doplním, že garanční výbor projednal tento sněmovní tisk konsenzuálně, navrhuje pozměňovací návrhy, na kterých je jednoznačná shoda, a nic nám nebrání tomu, abychom druhé čtení tohoto sněmovního tisku, který předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem a se kterým vyjádřila souhlas i vláda, abychom projednali ve druhém čtení.
Děkuji a prosím paní poslankyni Novákovou.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, až skončí toto volební období, budeme moci říci, že jsme schválili dva důležité zákony, které se týkají školství a vzdělávání. Jak školský zákon s inkluzí a všemi dalšími věcmi, tak také velice průlomový kariérní řád.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 56. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a současně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím vás chci informovat, že s kartou číslo 70 hlasuji já, s kartou číslo 71 pan předseda Stanjura a s kartou číslo 73 pan poslanec Kučera. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak všichni víte, prezident republiky dnes, 4. dubna, jmenoval ministrem průmyslu a obchodu pana Jiřího Havlíčka. Dovolte mi, abych mezi námi nového člena vlády přivítal a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji paní poslankyni Černochovou a pana poslance Miholu. Ptám se, kdo má jiný návrh. Pokud nejsou jiné návrhy, budeme hlasovat. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Miholu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás prosím...
Děkuji.
Hned od následujícího dne, co složil komorní zkoušku z těsnopisu. Měl tu čest stenografovat počínaje Antonínem Zápotockým všechny československé a české prezidenty, rovněž tak nespočet ministrů, poslanců a činí tak dodnes. I díky jeho práci jsou pro historii zaznamenány tisíce stran projevů nás politiků. Tento noblesní pán je díky znalosti historie, filozofie, ekonomie, cizích jazyků, ale i ryzím charakterovým vlastnostem a inteligentnímu humoru vzorem nejen pro své kolegy, ale i středoškolské studenty, jejichž výuce se rovněž celý život s nadšením věnoval. A dovolte mi, abych vám předal drobný dárek.
Není konzervativní přeměnit nadpoloviční část Šumavy na divočinu a riskovat tím, že tímto postupem bude na divočinu přeměněna celá Šumava. Velmi klopotná jednání s obcemi, všechno muselo být dojednáno, dohodnuto, projednáno s obcemi. V tuto chvíli děkuji za pozornost.
Jako dalšího do rozpravy mám přihlášeného pana poslance Vilímce, kterému tímto dávám slovo.
To myslíme vážně, že to dobře dopadne?
Naposled jsem toto registroval jako zpravodaj zákona o snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který se teď dostává do třetího čtení. Ještě 17. února tohoto roku ministr Mládek napadl ČTÚ za to, že úřad v souvislosti s nehorázně vysokými cenami volání a dat nekonal. A přestože zvažoval, že podá místo ČTÚ podnět k antimonopolnímu úřadu, protože to prý bylo hodně divné, ministerský život mu to již nezachránilo.
Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte nejdřív, abych nově jmenovanému panu ministrovi i osobně poblahopřál k jeho jmenování. Těším se na četná setkání na hospodářském výboru, protože těch věcí, které má před sebou, je opravdu hodně. Říkám to proto, abych nebyl dál obviněn z toho, že lobbuji za mobilní operátory, protože já, jestli dovolíte, budu lobbovat pouze za zdravý rozum. Takže o čem tento zákon je a o čem není. Ono to už tady bylo zmíněno. To jen pro ty, kteří hrají na tu sociální slabost a na tu ochranu spotřebitelů. Ta část, která se týká mobilních operátorů, a už to tady bylo zmíněno. Je určitě potřeba upravit ten paragraf, který se týká informování jenom o podstatných změnách, protože operátoři toho zneužívali. Na Slovensku mají podobný zákon, platí už nějakou dobu. Bylo řečeno, že tam přesto operují dva čeští operátoři. To prostě není možné. Existují jenom dva způsoby, jak zlevnit mobilní data. První je posílit roli virtuálních operátorů. Je to něco, jako kdysi byly maloobchodní a velkoobchodní ceny. ČTÚ pro ně neudělal vůbec nic a v tomto zákoně o tomto problému není ani zmínka. Dalším možným způsobem, jak snížit ceny mobilních dat, je vstup dalšího operátora. To je síť další generace, která přinese velké náklady. Stát očekává, že za to dostane 140 milionů. Pak bude vypsána soutěž na obsazení toho volného pásma 700 MHz a tam se očekává zisk dokonce 4 miliardy. Využívá je státní správa, veřejná správa i podnikatelé. V původním návrhu zákona byly dokonce paragrafy o tom, že tyto individuální dohody nebudou možné. To je přímo návod k tomu, aby operátoři snížili ceníkovou cenu mobilních dat a zrušili všechny tyto smlouvy. Není pravda, že by nás Evropská unie nutila k tomu, abychom přešli na nový standard televizního vysílání.
Ve skutečnosti cenu nedodané mostní oceli zhotovitelé stavby navíc navýšili o valorizaci. V rozhodčích řízeních vedených o těchto žalobách proběhla ústní jednání, provedly se důkazy a strany již podaly téměř před dvěma lety své závěrečné návrhy. Rozhodnutí ve věci však prozatím nebylo vydáno. Děkuji, pane předsedající. Počínaje rokem 2017 byla uvedená věc přidělena novému soudci. Dále mi dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem zhotovitelů.
A proto bych velice rád, aby se na tuto rovinu nezapomínalo, protože tato rovina je možná na začátku všeho toho, co dneska tady řešíme.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Dobrý den, pane předsedající. To je neuvěřitelné. Ale nechci jenom hanět ty firmy provádějící nebo podobně. Samozřejmě v žádném případě s tím nelze souhlasit.
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.
Nicméně po dokončení stavby následovalo jakési zklamání. A ta smlouva tehdy se společností Housing and Costruction se mi nelíbila. Dneska možná jsem z toho smutný. Proč? Takže to je skutečně problém v rukách. Samozřejmě v té době se neměřila roztažitost materiálu. Všichni říkají, jsou tam kdejaké odpady, jenomže problém není v propadání, ale v bobtnání. Na závěrech komise jsem se podílel a se závěry souhlasím a prosím, abychom je podpořili.
Děkuji panu poslanci Kudelovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem si také podrobně vyslechl zprávu, kterou tady kolega Honza Birke přečetl. A protože o té stavbě také něco vím, tak mě hrozně mrzí, že tady zazněla kritika Ministerstva dopravy. Pan ministr tady dneska nemůže z pracovních důvodů být a já můžu jenom sdělit, že na reorganizaci ŘSD, která je organizací Ministerstva dopravy, se pracuje. A samozřejmě jsou to chyby, které se musí eliminovat do budoucna. Každý dodavatel, který pracoval na té stavbě, a vedoucím sdružení byly firmy citované, byl to Strabag a Eurovia, tak vám musím říct, že ty firmy mají své akreditované laboratoře. S tím Ministerstvo životního prostředí nemá vůbec nic společného. Tyhle ty akreditované laboratoře zajistí to, že ten materiál, který tam byl, byl kvalitní. Mrzí mě, že tady nezazněla kritika dodavatele, a jenom kritika ŘSD a Ministerstva dopravy.
S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Pár poznámek k tomu učinit musím poté, co poslouchám tu rozpravu. Mohli navrhovat případně další svědky. Pojďme od začátku. Tam se podepsala smlouva, která pak byla cedována na Eurovii. To abychom věděli. Stát za premiéra Špidly se vykoupil z této smlouvy za 700 mil. korun. To nás stálo jako stát jenom odstoupení od této nevýhodné smlouvy. Když už máme mluvit o politické odpovědnosti, tak začněme od začátku. Stali se z nás odborníci, co je to vysokopecní struska, ocelářská struska, studený odval Nová huť a studený odval Hrabová.
Já nicméně doufám, že se používat bude, že jsem příliš skeptická a pesimistická, že realista je pan ministr a že nakonec budeme rádi, když zjistíme, že ta moje obava nebyla zdůvodněná.
Já vám také děkuji. Není tomu tak. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Vladislav Vilímec.
Hodně se o schválení toho zákona zasloužily dvě bývalé poslankyně, Eva Dundáčková a Hana Orgoníková. Oprávněné osoby v tom zákoně z roku 2009 jsou totiž redukovány pouze na původní vlastníky, manžele původních vlastníků a pak děti původních vlastníků. Prostě po více než 70 letech to nelze. Myslíme si, že demokratický stát by to měl přiznat a v těchto intencích by se měl také snažit tyto případy přiměřeným způsobem odškodnit. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Děkuji za slovo. Mám to v živé paměti, tu bohatou diskusi. Tam ta organizační struktura je o něco lepší než v případě silnic a dálnic, ale není to ideální. Neoprávněné valorizace - tam je stát úspěšný, pokud nebylo promlčení.
Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych přivítal vzácné hosty. A teď tu mám tři faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Já vám řeknu, kde to je. Dodneška tam žádný problém není. Klíčová věc, kterou zmínil kolega Stanjura - aby byla dálnice opravena. Ale za jakou cenu? Nejsou viníci.
Děkuji za slovo. A k tomu směřují ta moje tři usnesení, která jsem vám předložil. Ale druhá věc je, že máte nějaké konkrétní zkušenosti s tím, kdo na které stavbě vykonával stavební dozor, jestli to byl konkrétní pracovník ŘSD, případně to byla pověřená firma a podobně. A pokud byla špatná zkušenost s těmito lidmi, tak si myslím, že takovíto lidé a takovéto firmy by neměli nadále vykonávat dozor investora na jiných důležitých stavbách.
Děkuji. Jednak děkuji panu předsedovi i celé komisi za tu práci. Mizí velké nezávislé inženýrské firmy, které mají dělat technické dozory. Prolíná se to. A tady zjevně selhal.
Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím.
Jde o to, že nám v justici občas zůstanou nějaké nezaplacené pohledávky za účastníky řízení, což pro vaši představu jsou situace, kdy někdo nezaplatí soudní poplatek a přijde se na to pozdě, protože normálně je princip, že nejdřív se platí soudní poplatek, pak se teprv soudí. Nebo nám tam zůstane neuhrazený náklad třeba za znalecký posudek. Tyto dluhy, které nejsou velké, my se snažíme jaksi být řádnými hospodáři a předcházet jejich vzniku, tak mají katastrofálně nízkou výtěžnost. Dosavadní princip fungování byl ten, že to dělala soudní oddělení, která měla na starosti výkon rozhodnutí, tedy tak jako vykonávala rozhodnutí pro běžné občany, tak vykonávala i pro nás, pro soudy. Ekonomicky racionální by bylo ty pohledávky prostě rovnou odepisovat.